Pane poslanče, budete pokládat doplňující otázku?
Takže v pondělí by mělo padnout nějaké konečné slovo, i co se týká termínu, jestli tomu dobře rozumím. Dobrá, pak tedy iniciály A a B, když říkáte A bylo řečeno, B by řečeno být mohlo.
Děkuji a nyní poprosím k mikrofonu pana poslance Hovorku, aby přednesl svoji interpelaci na pana ministra životního prostředí. Prosím, máte slovo.
Děkuji za slovo. Vážený pane ministře, starostové obcí a občané z obcí Janovice nad Úhlavou a Nýrska se na mě obrátili se žádostí o prověření povolovacího procesu k povolení těžby štěrkopísku v horním toku řeky Úhlavy, výhradní ložisko štěrkopísku Petrovice nad Úhlavou. Starostové se obávají vysoké dopravní zátěže, hlučnosti a prašnosti. Poukazují také na to, že stávající komunikace na takovou zátěž nejsou stavěny, a navíc poukazují na to, že vytěžené štěrkopísky budou vlastně exportovány, takže se budeme vzdávat našeho národního bohatství.
Nyní poprosím k mikrofonu paní poslankyni Kovářovou, aby přednesla svoji interpelaci na pana ministra zdravotnictví. Prosím, máte slovo.
Děkuji za slovo. Vážený pane ministře, moje interpelace se týká nových částí strategických hlukových map, které v loňském roce zpracoval Státní zdravotní ústav. Mapovaly se aglomerace Plzně, Ostravy, Ústí nad Labem, Teplic, Liberce a Jablonce nad Nisou, Olomouce a také hlavní železniční tratě a silnice a Letiště Václava Havla, pochopitelně také Praha a Brno. Z map vyplývá, že nadlimitní hluk především z dopravy obtěžuje ve vybraných lokalitách desítky tisíc lidí. Do těchto čísel není zahrnuta Praha a Brno. Cílem map je vytipovat tato kritická místa, aby v nich pomocí akčních plánů mohla být vytvořena opatření na zlepšení. Pokud se nemýlím, tato lhůta bude u konce už v poměrně brzké době. V některých případech už mohou být akční plány samozřejmě hotové. A právě k tomu směřuje můj dotaz, pane ministře. Jaký je současný stav příprav těchto opatření? Můžete už některá z nich uvést? A jaký bude další vývoj v této záležitosti?
Poprosím pane ministra o reakci.
Tak vidím, že aspoň někdo ji sleduje skutečně s mimořádnou podrobností. Nyní konečně víte, že před několika dny došlo k definitivnímu schválení zákona o trestní odpovědnosti právnických osob, takže dalšímu postupu nic nebrání. Po pravdě bohužel v podkladech nemám další předpokládaný harmonogram, ale co nejrychleji poté bude všechno pokračovat.
Paní poslankyně bude pokládat doplňující otázku. Tímto jsme vyčerpali všechny interpelace.
A my bychom určitě nabídli lidi s dobrým životopisem, stavební inženýry, auditory, právníky. Já jsem z toho pochopil, že si vybíráte sám. Takže musíte si vybrat, jestli platí, že to vybírá odbor a vy pak rozhodnete, jestli z tří, pěti kandidátů, kterého pošlete na ten vládní výbor. Neodpověděl jste mi na tu situaci v Povodí Odry. U těch odměn, pokud mi pošlete ta pravidla, mně stačí pravidla, já skutečně nepotřebuji znát konkrétní výši částky, mně stačí odpověď, že je to všude stejné. Jenom se vás chci zeptat, jestli čtete ty zápisy z toho vládního nominačního zápisu a jestli vám to připadá důstojné tuhletu podle mého názoru komedii sehrávat. Já jsem si to fakt přečetl a fakt jsem se smál. A já říkám, než takhle, tak si zrušte a jmenujte si je sám. A vzpomeňme si tento týden z veřejných zdrojů, jak to funguje. Minulý rok byla valná hromada ČEZu. Andrej Babiš řekl: konec politických trafik, nepřípustná praxe, jmenuji nové čtyři nezávislé odborníky. A mění ty nezávislé odborníky, které tam sám poslal před rokem. Řekne to o něm ministr financí. Když to řekne ministr financí, tak je to nezávislý odborník. A to je to, co jsem tady kritizoval. To je ten rozdíl mezi slovy a činy, pane ministře. Nebo já vám někdy v rámci interpelací přečtu pár zápisů, ať vás taky pobavím, ať se vždycky netváříme tak vážně v té Poslanecké sněmovně. Není to důstojné ani těch kandidátů, není to důstojné ani veřejnosti. Nevolám po žádných výběrových řízeních, naopak. Oni se k tomu vrátí a řeknou: Hm, milí kolegové, milá kolegyně nebo milé kolegyně, milý kolego, teď nevím přesně, jaké je tam složení. Anebo úplně se to nepovedlo, úplně to nefunguje, pane ministře, pošlete nám někoho jiného. Ale tak to samozřejmě nefunguje. To byla taky pohádka, jedna z pohádek ovčí babičky, tak jak to pravidelně předvádí vládní nominační nebo personální výbor.
Takže to si prověřím, děkuji za ten podnět. K otázce, kdo je zodpovědný za ten proces, v konečném důsledku je ministr, ten, kdo podepisuje jak jmenovací dekret, tak odeslání na vládní nominační. Já jsem teď jenom tady popisoval, jak ten proces probíhá, že odbor zakladatelské činnosti ten podnět zpracuje, přinese návrh, ale v konečném důsledku já podepisuji, nebo respektive jakýkoliv ministr, jestli to bude dál administrováno. Tady by byl v rozporu s tím, co vy říkáte, že to je jenom něco, co funguje pro formu. Není tomu tak. Takže není to tak, že by tam přišel jakýkoliv návrh z ministerstva, oni to tam odmávli a řekli prostě jde dál. Protože to by potom nebylo úplně fér to takhle stavět. Takže já s tím nemám problém, pokud si řekneme, že to je opravdu nová politická kultura, kterou budeme držet. Pokud dnes tady si řekneme, že stavíme novou politickou kulturu v té oblasti, já s tím nemám žádný problém.
To je nefér, pane ministře! Já jsem nekritizoval to, že tam například posíláte členy vládních stran. Já jsem kritizoval to, že jste tuhletu praxi odmítli s tím, že vy jste jiní a lepší. A čirou náhodou kolegové, kteří byli členy mé politické strany a kteří to neudělali, tak byli odvoláni bez ohledu na politickou příslušnost. Jak zástupce vaší strany, tak zástupce České strany sociálně demokratické tam byli. Takže klidně si to napište, já vám řeknu, jak to bylo, když já jsem byl ministr. A když jsem dělal výměnu, tak nejvíc oslabili nominanti, kteří byli nominováni mou politickou stranou. Já vám to klidně přečtu, když jste na to asi pozapomněl. A ještě za ODS!" A třikrát jsem řekl, že nezpochybňuji kvalitu těch lidí. Ale když už tak mluvíte o tom, jak ty kraje nominují lidi, tomu já rozumím. Chcete mi říct, že Michal Hašek jako jihomoravský hejtman nominoval do dozorčí rady Povodí Moravy předsedu okresní organizace KDU-ČSL? Možné to je, ale nepřipadá mi to příliš pravděpodobné. A to asi nebude zastupitel Jihomoravského kraje, když bydlí v Moravskoslezském kraji. Ale nebojte, je o něj postaráno, nová koalice v Opavě mu našla také místečko a už je šéfem městské firmy. Už jenom dvě věty. Já myslím, že z té debaty si každý mohl odnést, co chtěl.
Děkuji za slovo. Vážený pane předsedo, dámy a pánové, já jsem chtěla vystoupit v rámci této interpelace, ale čekala jsem, až na její závěr právě proto, aby vznikl prostor pro to věcné řešení té otázky, kterou položil předseda poslaneckého klubu Občanské demokratické strany Zbyněk Stanjura, a aby byl prostor pro odpovědi pana ministra zemědělství. Tedy toho, za jakých podmínek interpelace v Poslanecké sněmovně probíhají. A ta kritika veřejnosti se obrátí směrem k poslancům, a já tady tedy těm případným divákům chci vysvětlit, že máme dva typy interpelací. Odpoledne ve čtvrtek bývají ústní interpelace. Minule interpelace proběhly tak, že tady skoro nikdo nebyl. Pan předseda vlády podle mého názoru opravdu razantně bouchl do stolu, pořádek zjednal a výsledkem jsou všechny tyhlety prázdné ministerské židle za mnou. Až na jednu v tuto chvíli. Pan ministr Jurečka. To si ověřme, prosím, na tom, jak moc a často bouchá do stolu a jak moc a vážně toto bouchnutí do stolu jednotliví ministři vážně berou. Odpovědí jí je to, co je odpovědí předsedovi vlády. Televizím rozkládá, že se tady na něj kladou nesmyslné otázky a že on má lepší práci na práci, nebo lepší věci na práci.
Izraelští experti přijedou do České republiky a budeme diskutovat tři témata. Jedno téma bude využívání vody, tedy jak té vody surové, tak potom i vody odpadní, protože oni mají nesmírně zajímavé technologie i na využívání odpadních vod, respektive na recyklaci odpadních vod. A v neposlední řadě Izrael kupodivu řeší velmi podobné problémy, jako řeší Česká republika v těch svých průmyslových oblastech, a to je kvalita ovzduší. Oni mají také velmi průmyslové regiony, jako je například přístav Haifa, které jsou velmi zatíženy toxickými látkami, prachovými mikročásticemi. My vlastně podobný problém řešíme například na Ostravsku, byť samozřejmě v trošku jiném rozměru. Takže i tady jsme se dohodli, že bude velký prostor pro setkání a jednání expertů a případné společné projekty. A já si myslím, že za ten den jsme toho udělali hodně.
Přejdeme k další interpelaci. Pan poslanec Ivan Adamec bude interpelovat nepřítomného pana ministra Jana Mládka ve věci statusu tržní ekonomiky.
Děkuji, vážený pane předsedající. Protože říkat, že Čína by měla mít status tržní ekonomiky, je řekl bych odvážné tvrzení, protože v Číně sice je kapitalismus, ale státní kapitalismus řízený státem, dotovaný státem, probíhá tam intervence ve prospěch čínské měny, tak jak se jim to hodí. Je škoda, že jsme to nezařadili jako nový bod. Já si myslím, že i to, co tady říkal pan ministr v tom úvodu, že se tím budou zabývat, je sice dobrá odpověď, nicméně já bych byl velmi rád, abych byl ujištěn, a vy všichni a i veřejnost, že k tomu přiznání statusu prostě nedojde. Já chápu, čínská ekonomika se nedá přehlédnout, je to obrovská ekonomika, je dneska moderní mluvit o Číně.
Děkuji panu poslanci.
Musím využít situace, když je konečně mezi námi pan ministr zemědělství. Ale v zásadě je to jinými slovy totéž. Protože se tak do dnešního dne nestalo, tak by mě zajímalo, jak se věci mají, kdy se tak stane. Pokud vím, ještě neexistují ani řádné formuláře pro to, aby byly shromažďovány jednotlivé podklady, a čas utíká.
Děkuji panu poslanci.
Děkuji, vážený pane předsedající. U nás v resortu za ty dva roky mluvíme a jednáme o fondu těžko pojistitelných rizik. Takže to je první na úvod. O žádném jiném názvu ani o jiném principu jsme nikdy jindy nehovořili. Ten fond má pojišťovat rizika, která jsou obtížně pojistitelná komerčními subjekty, to znamená především problematiku sucha a dešťových srážek v období sklizně. My jsme na tom fondu velice intenzivně začali pracovat v loňském roce. Nicméně po personální výměně na PGRLF a poté, co tam nastoupilo nové vedení, které se na tu problematiku opravdu podívalo řádně a komplexně, mně bylo vysvětleno, že máme zde dva základní problémy, a to je notifikace u Evropské komise, která v tu dobu ještě probíhala, a potom především kvalitní legislativní rámec pro tento fond v legislativě České republiky. Takže na to jejich vyjádření čekáme a připravujeme také legislativní rámec, protože fond, který jednak shromažďuje peníze od privátních subjektů, od státu, potom má nějaký mechanismus na rozdělování těchto peněz, tak tato záležitost už musí mít legislativní oporu. Takže ta očekávání, která jsme měli, že bychom udělali ještě letos tento fond, se bohužel nenaplní. Musím říct, že úplně nesouzním s tím, co jste tady říkal, že většina zemědělců nedostala peníze vyplaceny. Myslím si, že pro zemědělce v tomto bylo uděláno dost.
Ono to vypadá, jak že by si ti zemědělci nějak stěžovali neoprávněně. Oni prostě měli problémy.
A tady máte 33 miliard a ty postupně rozdělujte.
Nyní prosím k mikrofonu pana poslance Soukupa, aby přednesl svoji interpelaci na pana ministra zahraničních věcí. Prosím, máte slovo.
Vážená paní předsedající, vážený pane ministře, Karlovy Vary se jenom obtížně vyrovnávají s úbytkem ruské a ukrajinské klientely. Důvody jsou známé. Potíže jsou hlavně přes léto. Měly zajištěnu leteckou přepravu. Z kontraktů ovšem pravděpodobně sejde. Dnes už je téměř jasné, že nebudou včas víza. Za ubytování a další služby by klienti dohromady zaplatili podle údajů agentur skoro 24 mil. korun. Nepočítám náklady na letenky.
Děkuji. Prosím, máte slovo.
Ano, děkuji za dotaz nebo interpelaci. Problém je, že i přes veškerou snahu se nám nepodařilo danou smlouvu naplnit z důvodu uzbecké legislativy. Ona neumožňuje výběr vízového poplatku ze strany koncesionáře a jeho následné zaslání na účet příslušného zastupitelského úřadu. Konkrétně bychom to řešili přes zastupitelský úřad Moskva.
Samozřejmě srovnávat zprávu 2014 se stavem zemědělství 2016, kdy víme, že dneska probíhá veliká agrární krize, je velice problematické. A mě tedy v té zprávě zaujala jedna věc, že při MZe pracuje antibyrokratická komise Ministerstva zemědělství, která byla zřízena ministrem zemědělství. Já bych se chtěl zeptat, jak tato antibyrokratická komise pracuje a jaké má výsledky.
To byl zatím poslední přihlášený do obecné rozpravy. Prosím, pane ministře, máte slovo.
Pokusím se, tak jak ty dotazy zde zazněly. My se snažíme ta nová pracovní místa vytvářet také tím, že teď právě končí příjem žádostí na program Mladý začínající zemědělec. Poslední věc, která tady byla zmíněna - vyplácení dotací. Já musím říct, že my jsme na podzim loňského roku, v říjnu, zveřejnili na webových stránkách, jaký bude harmonogram výplaty dotací. Zhruba třetina zemědělců tam ponechávala tu lhůtu, kdy běží ten termín, že pokud se nevzdají toho práva, tak my jim ty peníze nemůžeme poslat na účet. Byl tady dotaz na činnost antibyrokratické komise.
Trochu nadbytečná věta, protože realita je, jaká je. Stejně tady je věta, že chce rezort podporovat užší spolupráci se školami zařazenými do trvalé vzdělávací základny v rámci rezortu Ministerstva zemědělství. Ministr zemědělství se postaral o to, že je všichni zdaleka nedostanou, možná jedno lesnické učiliště. To já si myslím, že jsou trošku rozpory v tom, co se píše ve zprávě, a jaká je realita. Já jsem se dostal k jednomu programu rozvoje venkova, to je tuším program 8.31, kde žadatel dostane stoprocentní dotaci v případě, že bude budovat retenční nádrž a nějaké vodní dílo ve speciálním - jak to tam bylo? Pak klobouk dolů a zaplať pánbůh za to, protože vodu v krajině potřebujeme.
Nyní s faktickou poznámkou paní poslankyně Dobešová a připraví se pan poslanec Šrámek.
Dobré dopoledne, vážené kolegyně, vážení kolegové, vážený pane předsedající. Mně to nedá, abych nezareagovala na řeč pana poslance Bendla týkající se trvalé vzdělávací základny zemědělských škol. Také připravuje centra odborného vzdělávání. Prostřednictvím pana předsedajícího pane Bendle, při vší úctě i za vás, když jste byl ministrem zemědělství, jsem byla v trvalé vzdělávací základně! V životě jste nás ničím nepodpořil, ani morálně!
Nyní tedy s faktickou poznámkou pan poslanec Šrámek, připraví se pan poslanec Bendl.
Zemědělství v roce 2014 mělo jakési saldo či zisk 22 mld. V té zprávě jsem nenašel právě rozdělení na tyto jednotlivé subjekty či rezorty a chtěl bych se zeptat pana ministra, jestli náhodou nemá to číslo rozklíčováno na živočišnou výrobu, na rostlinnou výrobu a právě například na hospodaření s tabákem. Toto opatření se ukázalo jako zničující pro český potravinářský průmysl a pro živočišnou výrobu. Řecko dneska dováží přes 80 % potravin. Tento systém jsme bohužel zavedli i my a díky tomu právě roste rostlinná výroba a velmi klesá živočišná výroba, to znamená pokles výroby potravin. To znamená, souvisí to právě s tím systémem dotací. A pokud ho nezměníme, tak dál bude klesat zaměstnanost v zemědělství. Děkuji.
Já vám také děkuji.
Obrat českého agrárního zahraničního obchodu trvale roste.
Budeme se muset tedy vypořádat s návrhem na změnu zpravodaje. Navržen je pan poslanec Ladislav Velebný jako zpravodaj pro tuto zprávu. Já to nechám odhlasovat. Kdo souhlasí se změnou zpravodaje, aby poslanec Velebný byl zpravodajem? Kdo je proti? Děkuji vám. Hlasování pořadové číslo 188, z přítomných 142 pro 108, proti nikdo.
Pane řídící, děkuji za slovo.
Děkuji panu zpravodaji. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Hezké a příjemné dopoledne, dámy a pánové, kolegyně a kolegové, vážený pane předsedající, vážený pane ministře. Já bych jenom krátce chtěl zareagovat na některé věci právě z té zprávy o stavu zemědělství, které třeba tady ani nezazněly. Chtěl bych vás s tím seznámit a říci vám a pak se zeptat v několika otázkách jenom pana ministra na některé věci. Takže jenom abyste věděli, že tam jsou i takové zajímavé informace. Náklady třeba na propagaci značek, značených potravin, byly v tom roce velmi nízké oproti jiným letům. Myslím si, že tak je to správné, i když to tak nebude v letošním roce, kde je plánovaná větší částka zase na podporu KLASA. To si myslím, že je úplně dostačující. Česká republika je v mnoha zemědělských komoditách soběstačná. Takže asi s tím se počítá, že se nějakým způsobem podpoří tady tyto komodity. Dalším zajímavým poznatkem, který by tady mohl zaznít, je podpora ovoce do škol. Což mnohdy tak nebývá. Ministerstvo zemědělství v roce 2014 podporovalo i zakládání podniků a jejich rozvoj. V roce 2014 to bylo 362 milionů korun. Oproti roku 2013 to bylo navýšení o 113 milionů korun. Na jeden projekt připadalo 1,23 pracovního místa a celkově náklady na jedno pracovní místo byly kolem 158 tisíc korun. Poslední věc, na kterou bych se chtěl pana ministra zeptat, a to jsou tabulky, ve kterých je uvedený vývoj cen zemědělské půdy a srovnání se zahraničním.